Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Farský.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. První se týká odpovědnosti za nežádoucí účinky očkování. Já bych ho nepodával, pokud by Ministerstvo zdravotnictví splnilo své sliby. V podstatě převrací důkazní povinnost. Proto mi nezbylo než ten návrh podat. Já jsem tady v roli jak pořadatele tábora, tak rodiče, a i jak jsem to debatoval s Českou radou dětí a mládeže a dalšími, tak by toto hodně ulehčilo. Ušetříme tím administrativu, ušetříme tím dovolenou, ušetříme tím hotové výdaje a myslím si, že i tak to stojí za to. Takže děkuji zdravotnímu výboru, že alespoň v tomto pozměňovacím návrhu se vyjádřil pozitivně. Rád bych požádal o zvážení ještě té odpovědnosti, protože to je dluh, který tento stát ke svým občanům má.
Děkuji panu poslanci Farskému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Adámek. Děkuji panu poslanci Adámkovi.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Současná právní úprava podle mě toto vůbec neřeší. Že k tomu nebyla větší diskuse, no tak pochopitelně, protože ministerstvo takový návrh dosud nepředložilo, a proto byly předloženy ony pozměňovací návrhy.
Budeme tedy hlasovat jako první bod návrhy legislativně technických úprav, protože byly předneseny kolegou Kasalem.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 162 poslanců, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
A jedná se o úpravy mající legislativně technický charakter.
Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.
Jde o vypuštění péče porodních asistentek o kojence.
Já zahajuji hlasování. Tento návrh byl také přijat. Prosím.
Jde o ortoptisty, kdy student bakalářského studia bude moci pracovat bez odborného dohledu po jednom roce.
Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 162 poslanců, pro 154, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Jde opět o můj pozměňovací návrh, kdy je zde úprava navrhující změny terminologie doplněním slova "intenzivní".
Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 162 poslanců, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Jde o můj pozměňovací návrh, kdy navrhuji, aby zdravotnický záchranář mohl pracovat sám bez odborného dohledu nebo poskytovat neodkladnou péči až po jednom roce výkonu povolání na akutní lůžkové péči nebo urgentním příjmu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 162 poslanců, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 162 poslanců, pro 151, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Prosím.
Jde o návrh vložení nové odbornosti povolání behaviorální analytik, behaviorální asistent a behaviorální technik a způsob dosažení jeho odbornosti.
Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Je to pozměňovací návrh kolegy Kasala. Jde o řešení právního postavení farmaceutů, kteří získali odbornou způsobilost na území Slovenské republiky v období mezi rozpadem federálního státu a vstupem České republiky do EU.
Pan kolega Kudela má slovo.
V souladu se svým tahákem a pokynem kolegy jsem hlasoval jednoznačně v souladu se stanoviskem klubu jako negativní, a na sjetině mám A jako pro.
Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří nám v tom pomáhali a nesedí zde. Souhlasím s kolegyní Hnykovou vaším prostřednictvím, že bych byla velice nerada, aby dvouletá práce spadla pod stůl kvůli jednomu pozměňovacímu návrhu. Znovu zopakuji všem, že tímto návrhem nerušíme vysokoškolské vzdělání zdravotních sester. Každá zdravotní sestra, která bude chtít jít pracovat do zahraničí, vysokou školu si může dodělat. Pokud nebude přijato, budeme hlasovat H. A naposledy budeme hlasovat o návrhu jako celku.
Už jsme ukončili rozpravu, pane kolego. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Tím pádem příslušným způsobem upravíme hlasovací proceduru. Kdo je proti?
Stanovisko je doporučující.
Stanoviska jsme slyšeli.
Je to změna transplantačního zákona, taková ta obecná technická, bez těch děloh, tenkých střev, nepárových orgánů a obnovujících se orgánů.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat.
Teď budou tři pozměňovací návrhy pana poslance Farského. Takové ty papíry o bezinfekčnosti. Nedoporučující.
Stanovisko pana ministra? Pardon, ano.
Nedoporučující. Stanovisko nedoporučující. Stanovisko zpravodaje - nedoporučuje se. A jsme u umělého oplodnění neprovdaných žen pana poslance Adámka. Stanovisko výboru doporučující. U všech těch bodů bude stanovisko výboru nedoporučující. Je to prostě kousek zase toho zákona. Nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Pan ministr? Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Děkuji panu kolegovi Koskubovi. Pan poslanec Ivan Gabal, připraví se pan poslanec Marek Benda s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Je to neuvěřitelné, pane předsedající, shodnu se s kolegou Koskubou. Jako sociolog, ne v té lékařské poloze, musím vaším prostřednictvím jenom Marka Bendu nabádat, že je třeba se podívat na demografická data o vývoji plodnosti a porodnosti a na dlouhodobý výhled. Já jsem výrazný zastánce single matek a práva žen bez partnera hledat tuto cestu. Při vysokém průměrném věku narození prvého dítěte to často pro tyto ženy, které nenašly partnera, je jediné východisko jaksi životního optimismu nebo perspektivy. A je třeba to vnímat jako realitu. My se prostě pohybujeme v nějaké reálné společnosti. Chceme, aby ta společnost demograficky směřovala dopředu.
Prosím, pane poslanče.
Ale právě k tomu směřovala moje poznámka k panu poslanci Adámkovi. Všichni to hájíte - teď tedy posledně představitel lidové strany pan kolega Gabal - všichni to hájíte, že to je volné právo k umělému oplodnění pro single ženu. Ale současně já říkám, ten návrh zákona to upravuje jako součást léčby neplodnosti. Já samozřejmě jsem proti tomu, abychom připustili volné umělé oplodnění. Jen neslibujte něco.
Já si stojím za tím pozměňovacím návrhem tak, jak byl napsán. Takže neposunujme to někam jinam. Bavíme se o léčbě neplodnosti, o ničem jiném. Ale prostě bavíme se o léčbě neplodnosti.
Děkuji.
Musím říci, že reaguji na celou řadu vět, které tady zazněly, že s mnohým souhlasím, s tím, co říká kolega Benda, s tím, co říká kolega Adámek. Já se celý život živím vlastně onkologií a my jsme se posunuli do úplně jiné fáze. My jsme schopni zachraňovat ženy s nádorovým onemocněním vaječníků nebo dělohy, ale v celé řadě případů za cenu, že zničíme jejich reprodukční funkci. A ta věc je velmi vážná, má celou řadu aspektů. Otázka surogátního mateřství. To je problém, který existuje po celém světě dneska a má samozřejmě problém, že z toho římského práva vyplývá, že matkou je ta, která porodila. Ve Spojených státech, kde surogátní mateřství je nejdál, má vlastně každý stát na to svůj samostatný zákon. My jsme se prostě dostali někam dál, kam ti římští právníci ještě vůbec neviděli. My jsme se dostali někam, kam nevidí ani naší právníci. A my to vlastně praeter legem řešíme. Protože já z tohoto místa mohu říct, že náhradní matky u pacientek, které přišly o dělohu v důsledku nádorového onemocnění, v naší zemi existují. Existují samozřejmě v přímém příbuzenství, nebo dokonce i matky, které jsou nepříbuzné. Je to taky problém. Tam se dělá hyperstimulace a cílem je získat těch vajíček co nejvíc, protože to je jediná věc, která dává záruku, že se to nějak v budoucnu povede. Otázka transplantace dělohy. Jistě, je to věc, která z hlediska etického nebo právního je trošičku jiná než transplantace ledviny. Jaký je v tom rozdíl? To bychom museli zrušit celý transplantační program, kdybychom vstoupili do tohoto děje s touto filozofií. Je to věc, která je medicínsky strašně složitá, která jde medicínsky velmi nahoru. Protože znovu říkám, všechny tyto věci leží preater legem. Není nic, co by tam bylo trestným činem. A myslím si, že pokud bychom chtěli něco přijímat do zákona, měla by být předtím skutečně obrovská diskuse. Není to ani proti, ani vedle, ani pro.
Je to věc, která dosud není v našem právním řádu zakotvena, není ani v občanském zákoníku, ale neznamená to, že podobný proces u nás neprobíhá. Skutečně ta možnost, kdy embryo biologických rodičů donosí jiná náhradní matka s úmyslem takto otěhotnět, u nás se uskutečňuje. A my tento pozměňovací návrh nemůžeme podporovat, protože podporujeme tradiční rodinu. Dále bych se krátce zmínil o pozměňovacím návrhu pana poslance Havíře. Nyní bych se ještě zmínil o jedné věci. Bylo by dobré, aby lidé věděli, že finanční kompenzace třeba u darování vajíček se pohybuje kolem 18 000 korun. To mnohdy tyto ženy nevědí. V Česku tak mladé dívky nepomáhají nemocným ženám, nebo většinou nepomáhají nemocným ženám, ale za peníze riskují své zdraví, aby z velké části vyhověly postarším cizinkám toužícím po dítěti, často ve věku babiček.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu.
I tady konstatuji, že můžeme provést tajnou volbu ve Státních aktech, i tady je volební lístek připraven.
Přerušuji bod 258 a zahajuji poslední volební bod.
Je to ne poslední, ale předposlední bod. Teď je to tedy volba, jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tzv. velké mediální rady. A protože tady členy jmenuje předseda vlády, pan premiér, na návrh Poslanecké sněmovny, tak to rozhodnutí, který z těch dvou obsadí svou pozici, kde je pak už plně v rukou pana premiéra. Prosím tedy o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a omlouvám se, já jsem vám je nepředstavil, takže je rychle přečtu v souladu s usnesením volební komise.
Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o tom, aby volba byla tajná. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.
Děkuji. Zde prosím o přerušení bodu a otevření posledního volebního bodu.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
I tady volíme s drobným předstihem, s drobnou časovou rezervou. Jedná se tedy o Radu ČTK, České tiskové kanceláře. Zahajujeme první kolo první volby. A když jsem hovořil o tom časovém předstihu, tak 20. června letošního roku skončí funkční období třem členům Rady, je to paní Hana Hikelová, paní Marcela Mertinová a pan Jan Wintr. Budeme tedy volit tři členy. Volební komise souhlasila s tím prodloužením, a nakonec tedy pro tuto volbu máme přijato usnesení č. 166 a na ona tři místa jsme obdrželi právě tři návrhy. I tady prosím o otevření rozpravy ke kandidátům. I tady Komise navrhuje volbu tajnou, a prosím tedy poté o hlasování o tom návrhu.
Budeme i tady hlasovat o tajné volbě, pokud se nikdo do rozpravy nehlásí. Budeme hlasovat o návrhu na tajnou volbu členů Rady České tiskové kanceláře. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh na tajnou volbu byl přijat.
Děkuji.
Přerušuji jednání Sněmovny na volbu.
Stanovisko nebylo přijato.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 206, přihlášeno je 169, pro 19, proti 45, tento návrh nebyl přijat.
Nezbývá než ten návrh zákona jako celku.
Tento návrh byl přijat, a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Budeme pokračovat. A já otevírám bod Je tomu tak. Nyní tedy technická poznámka pana profesora Zlatušky, poté technická paní poslankyně Válková.
Díky tomu, že se obešlo připomínkové řízení, tak kromě těch obecně právních nebo lidskoprávních aspektů je tam důležitý aspekt ohrožení řady institucí. Ozvali se zaměstnavatelé, zcela byly pominuty takové instituce, jako vědecké ústavy nebo vysoké školy. Pokud tento návrh projde, tak nejsme schopni na naše školy dostávat kvalitní pracovníky zvenku, protože je to zpochybnění jejich rodinných příslušníků a zpochybnění postavení dalších navazujících osob, které s tím souvisí. Jsem srozuměn s tím, že to má malou naději. V celém našem školství je to regionální školství, kde je hlavní problém. Není potřeba se starat o vysoké školy. Ty fungují rozumným způsobem.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jádrem zákona o pedagogických pracovnících je kariérní řád, ale jsou tam samozřejmě i další důležité, i když menší záležitosti. Chtěl bych říct, že klub KDU-ČSL návrh zákona dlouhodobě podporuje a podpoří ho samozřejmě dnes v tom finálním hlasování.